Pojištěnec podá žádost u obvodní správy sociálního zabezpečení s potřebnou dokumentací a následně je mu důchod přiznán. V případě, že mu důchod přiznán není, má možnost obrátit se na Nejvyšší správní soud pomocí kasační žaloby. Toto právo žadateli přiznává soudní řád správní. Poslední část práce popisuje slovenský důchodový systém podle aktuální právní úpravy. Na Slovensku v roce 2005 proběhla velká reforma tamějšího důchodového systému. Od té doby je slovenský důchodový systém postaven na třech pilířích. Slovenští pojištěnci tak mají větší možnosti v důchodovém systému než pojištěnci v České republice. Ve druhé polovině poslední části porovnává oba systémy. Tak s tím samozřejmě souhlasíme. Součástí veřejného práva je také právo sociálního zabezpečení. A znova bych vás tímto chtěl vyzvat, abyste ten zákon stáhli. Důchodové pojištění je založeno na základě principu průběžného financování, který je značně citlivý na demografický vývoj. Tímto se dostává systém důchodového pojištění do deficitu. Důchodová reforma je nezbytná. Definice pojmu sociálního zabezpečení je velice obtížná a tento pojem zaznamenal dlouhodobý vývoj. Stát poskytuje jednotlivé dávky sociálního zabezpečení. Tyto dávky nepodléhají daním. Výjimkou je pouze důchod nad 24 000 měsíčně. Na ni pak navazují další úmluvy a charty, včetně dokumentů Rady Evropy a Evropské unie.
Do ní je přihlášen nyní v pořadí pan poslanec Juchelka, kterého ale tady nevidím. Dobrý, jestli je taková dohoda, tak já ji respektuji.
Ale bylo to někdy kolem půlnoci, půl jedné ráno, jsme tady vedli debatu o legislativní nouzi a vlastně způsobu projednávání tohoto materiálu. A já jsem tady některé souvislosti vysvětloval. Nicméně část poslanců, kteří jsou tady teď, tady včera nebyla. Protože často to nejsou reakce, které by se týkaly někoho, kdo v té rozpravě vystupoval, ale jsou to už potom faktické, které se vyjadřují ať už ke stavu legislativní nouze, k obsahu tohoto tisku jako takovému. A na úvod v rámci toho odůvodnění musím sdělit i tu obsahovou část, která se týká toho, jakým způsobem vlastně ten vládní návrh upravuje tu mimořádnou valorizaci. Já se vrátím do toho období někdy roku 2008, 2009, když tehdy MPSV a vláda udělaly tuto valorizační úpravu. Jak se ten systém bude chovat potom v dopadu na rozevírání nůžek, životní úrovně vysoko- a nízkopříjmových důchodců, jak se ten systém bude chovat z hlediska udržitelnosti například financování a nároku na státní rozpočet. Tady tyto věci tehdy prostě objektivně vyhodnoceny se všemi dopady a riziky nebyly. Aby to byla potom změna, která bude trvalá, dlouhodobá a která opravdu bude reflektovat právě období, kdy přijde mimořádná inflace, kdy přijdou mimořádné rozdíly i mezi jednotlivými měsíci. My jsme dneska v situaci, kdy v loňském roce nám proběhly dvě mimořádné valorizace důchodů. Tudíž pro tuto situaci, pro mimořádnou valorizaci, není nejpodstatnější srovnávání celé průměrné roční inflace, nebo meziroční, nebo meziroční po jednotlivých měsících. Tady pro toto je opravdu klíčové sledování toho způsobu a tempa té meziměsíční inflace. My jsme deklarovali jasně, že předpokládáme, že mimořádná valorizace v roce 2023 proběhne. Za vládu jsem to zmiňoval já i kolega ministr financí Stanjura. Dávali jsme i ten odhad, jak to může vypadat, ta mimořádná valorizace, v částce, v objemu celkového dopadu na státní rozpočet do 20 miliard korun. Ano, tyto finanční prostředky nebyly v návrhu státního rozpočtu dány, alokovány, protože když vláda připravovala státní rozpočet, tak nebyla schopna absolutně odhadovat, jaká ta inflace meziměsíční může být. Ten odhad jsem já říkal někdy na dotazy novinářů v prosinci, kdy už byl státní rozpočet schválen. Když ty podmínky nastanou, tak státní rozpočet logicky v tomto případě, je to mandatorní výdaj, tak musí tento výdaj pokrýt. A také to platilo i v roce 2022, kdy ty mimořádné valorizace nebyly obsaženy v návrhu státního rozpočtu, ty prostředky tam nebyly alokovány v plné výši, přesto jsme tyto nároky dokázali uspokojit. Takže prosím toto nedávat do nějakého kontextu a do souvislostí, proč tady dneska stojíme. To znamená, to, co by bylo v červnu dáno, už nelze jakýmkoliv dalším mechanismem vzít zpátky a ten trvalý mandatorní výdaj korigovat nebo ho snížit.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny hovoří jasně o tom, jaké jsou podmínky vyhlášení stavu legislativní nouze. Předsedkyně Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze vyhlásí pouze za mimořádných okolností, pokud jsou zásadním způsobem ohrožena buď základní práva a svobody občanů, nebo bezpečnost státu, nebo státu hrozí značné hospodářské škody. Pojďme si rozebrat tyto podmínky podrobně. Za mimořádnou okolnost tak lze považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních i vnějších, anebo může jít o okolnost, kterou představují přírodní katastrofy. Právě kvůli mimořádné povaze okolností je ústavně přijatelné výrazně omezit práva opozice a zásadně zkrátit legislativní proces. Byla zde tedy splněna podmínka mimořádných okolností? Z mého pohledu rozhodně ne. V čem by mimořádné okolnosti spočívaly? Hlavní problém aktuálně tkví v tom, že vláda nepočítala s dotačním finančním balíkem pro mimořádnou valorizaci důchodů. Tak to není pravda, protože pan ministr financí říká, že ty peníze má. Ta by totiž v letošním roce měla dosáhnout zhruba 35 miliard, na což v rozpočtu nebylo pamatováno, ale pan ministr Stanjura to zařídil a peníze má. Rozhodně ale nejde o mimořádnou či nepředvídatelnou okolnost. Upozorňovali na to odborníci z Národní rozpočtové rady. Ano. Ve svém stanovisku z 8. prosince 2022 Národní rozpočtová rada doslova uvedla: Schválený rozpočet je také zatížen vysokou mírou nejistoty. Má navíc jít o již třetí mimořádnou valorizaci důchodů v řadě. No proč? Protože vláda zkrátka ji nechce zarazit. O nepředvídatelnou okolnost tedy jistě nešlo. Důvodů samozřejmě může být víc. Jedním z nich samozřejmě jsou prezidentské volby. V neposlední řadě není samozřejmě vyloučeno ani opomenutí vlády. To jsme ostatně viděli při předkládání zásadních zákonů v tomto volebním období již několikrát. I tehdy přitom šlo o situaci, za které byl zákon schvalován v legislativní nouzi pouze z důvodu liknavosti vlády Petra Fialy. Z mého pohledu tedy podmínka mimořádných okolností při vyhlašování stavu legislativní nouze nebyla naplněna. Je potřeba mít na paměti, že vláda by při využívání institutu stavu legislativní nouze měla postupovat v souladu s principem proporcionality. To znamená, že by měla poměřovat dopady omezení práv opozice i veřejnosti zkrácením legislativního procesu s přínosem, který má stav legislativní nouze přinést. Tyto důvody přitom nesmí být svévolné a konkrétní návrh zákona, jehož projednávání ve zkráceném jednání vláda navrhuje, musí představovat vhodný prostředek zamezení vzniku či trvání předmětného ohrožení veřejného zájmu. Je vhodné zdůraznit, že jednací řád umožňuje i jiné postupy, které slouží ke zrychlení legislativního procesu. Je samozřejmě jasné, že vláda využívá stavu legislativní nouze hlavně proto, že je pro opozici velmi obtížné projednávání zákona ve stavu legislativní nouze zabránit. O to větší opatrnost je ale potřeba volit při používání stavu legislativní nouze jako nástroje prosazování zákonů. V případě, že vláda považuje za účelné dosáhnout jejich změny, je její povinností, aby včas realizovala své oprávnění podat odpovídající návrh zákona, jehož prostřednictvím by dosáhla požadovaných změn. Ani to zde ale nebylo dodrženo. Z mého pohledu u novely zákona o důchodovém pojištění opravdu nejsou dány podmínky pro schválení ve stavu legislativní nouze. Vidím to tak nejen já, ale i řada ústavních právníků. Je z mého pohledu nepřijatelné, aby si vláda dělala z ústavního pořádku trhací kalendář a šla přes mrtvoly jen proto, aby si udržela opticky dobře vypadající rozpočet. Proto jednoznačně nemohu podpořit návrh na vyslovení, že stav legislativní nouze trvá.
Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. Což je samozřejmě problém. Ale to samozřejmě vládu vůbec nezajímá, tohleto Fialovu vládu nezajímá. No a samozřejmě to je pro nás nepřijatelné. No a došlo na moje slova. No a vy jste teď přistoupili k tomu, že jste změnili, měníte programové prohlášení vaší vlády, ale v zásadních momentech. Takže v podstatě všem lidem chcete vzít peníze plošně, kromě vás, vládních politiků, protože sami sobě jste si peníze zvýšili. SPD hlasovalo proti. Jedinou skupinou, která dostane víc peněz za vaší vlády, jste vy sami a sami sobě si přidáváte. A jinak všem skupinám lidí peníze berete.
Já vás tedy chci vést k tomu, abyste v souladu s jednacím řádem hovořil k věci, a tou věcí je posouzení podmínek pro projednávání tohoto tisku ve zkráceném jednání. Takže prosím, i pro přednostní práva platí, že je nutné mluvit k věci.
Tak, já to tedy uvedu do toho širšího kontextu, protože možná vám utekla trošku nit. A tady přece z mého projevu je zcela evidentní, že tu vůbec ty podmínky pro nějaké zkrácené jednání u takto závažné problematiky nejsou. Nebo snad chce někdo říct, že to, že chcete okrást 3 miliony důchodců o důchody, že snad není širší problém a že to nezasluhuje hloubkové projednání? To je třetina občanů České republiky v podstatě. To teda rozhodně ne! Protože to je takové penzum našich voličů, které chcete okrást, našich potenciálních voličů, že k tomu prostě mlčet nebudeme. Pro mě je vůbec neakceptovatelné, aby vůbec byl projednáván, ale už vůbec ne ve zkráceném jednání, protože těch aspektů, které to způsobí, těch dopadů, které to způsobí, je tolik, že prostě nelze, aby se to projednávalo ve zkráceném jednání, a je potřeba... My jsme pro zamítnutí, my budeme hlasovat proti tomu zákonu. Uvědomte si, že třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou a ti lidi se do té chudoby propadají právě kvůli Fialově vládě. To znamená, aby si to lidi plně hradili sami. Já jsem si teď vytáhl ten papír tady, abych to tady správně zasazoval do toho správného kontextu.
Já sám jsem byl tady minimálně dvakrát navrhovatelem výchovného, Pavel Bělobrádek byl navrhovatelem výchovného. Nakonec se nám výchovné podařilo prosadit. To výchovné se rozjelo od ledna tohoto roku a pomáhá ocenit tu zásluhovost především maminek za výchovu dětí, za výchovu dnešní produktivní generace. Takže to je potřeba vnímat v kontextu, když se bavíme, jestli vláda zapomíná, nebo nezapomíná a nepomáhá důchodcům a podobně. Byly tady návrhy, jestli to neodložit, to říkali někteří ekonomové. Vláda se rozhodla, že žádný odklad nebude. Myslím si, že není fér tady říkat, že ta komise nic nevyřešila, nic neposunula. Protože toto jsou důležité věci, nejsou jednoduché, v některých parametrech nejsou ani populární ta rozhodnutí. Ten náš návrh se týká opravdu jenom té úpravy té červnové mimořádné valorizace. To jsem chtěl ještě doplnit. Děkuji vám moc za pozornost. Bohužel to byla jenom část vystupujících. Já tady chci ještě zmínit jednu důležitou věc, a to je právě to, co tady bylo některými zmiňováno, a to je otázka postupu, který tady byl zvolen. Teď na straně druhé: "Přílišná míra a šíře garance jednotlivých práv parlamentní opozice může vést k jejímu častému nadužívání až zneužívání ze strany opozice, což může mít za následek oslabení či znemožnění efektivního výkonu moci vládnoucí většinou.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
Často tato suma bývá prezentována jako jakési navýšení finančních prostředků pro důchodce, že je to něco, co oni budou mít navíc. Jenže, vážení kolegové, tomu tak zdaleka není. Těchto 7 000 jenom pro rok 2023 má důchodcům jenom vyrovnat jejich zvýšené životní náklady, které oni mají v důsledku bezprecedentní inflace. Tedy žádné navýšení, ale dorovnání. V nejnovějších číslech nás předbíhají i některé pobaltské země a dostali jsme se na stupeň vítězů ve veličině, ve které jsme se tam nikdy dostat neměli. Navíc se zcela jasně potvrzuje, že inflace dynamizovaná růstem cen potravin a energií nejvýrazněji dopadá na nízkopříjmové skupiny. Členové současné pětikoalice, jakož i vládní poslanci v tomto týdnu neustále opakují, jaké závratné výše údajně dosahují penze v naší republice. Já vám tedy garantuji, že o závratné výšce penzí od nich skutečně neuslyšíte. Jejich příjem je výrazně nižší než příjem pracující populace. Za druhé je zcela absurdní, jakým způsobem tu dnes prezentujete poměr průměrné penze k průměrné mzdě. Vy se tady dnes soustředíte na ožebračení důchodců v rámci tohoto poměru místo toho, abyste svoji hospodářskou politiku soustředili na nárůst mezd a platů pracujícího obyvatelstva. Vy si zde ani neuvědomujete, že problém je v nedostatečném růstu příjmu občanů, a ne v dorovnání výše důchodů. ČSÚ neeviduje jen změny cen klasických českých domácností, ale i domácností českých důchodců, kteří mají ze své podstaty odlišný spotřebitelský koš. Myslím, že všichni tomu rozumíme. Průměrný důchodce si nakupuje jiné statky a služby než průměrná česká domácnost. Dlouhodobě mají domácnosti důchodců každý jeden měsíc větší nárůst cen svého spotřebitelského koše než standardní české domácnosti. Navíc žargon, který uplatňuje ministr financí směrem k valorizacím důchodů, je z mého pohledu až urážlivý. On není urážlivý jen k penzistům, ale i k úředníkům Ministerstva financí. On se totiž pan ministr financí tváří, jako že ho tato valorizace mimořádně překvapila. To mi osobně tedy přijde hodně zajímavé. Ale chápu, pan ministr financí se mnou nerad diskutuje a mé opakované výzvy směrem k vysvětlení, proč nezahrnul valorizaci důchodů v roce 2023 do výdajů státního rozpočtu, i když jde o mandatorní výdaj, zcela ignoroval. Co je mi však líto ještě více, že si pan ministr financí nenastuduje ani materiály vlastního rezortu. Notabene jako bývalá ministryně vím, že všechny tyto materiály jdou přes poradu vedení, kterou řídí na ministerstvu logicky ministr financí, a že tyto materiály se tam schvalují. Musely být schváleny, než odešly na vládu. To je to kuriózní, že jsou teď všichni překvapeni. A já cituji z materiálů: Ministerstvo financí totiž již v listopadu 2022 publikovalo ve fiskálním výhledu - cituji: "Predikce očekávaného vývoje cen nevylučuje ani další mimořádnou valorizaci v polovině příštího roku. To byla samozřejmě nadsázka, protože takový přístup by byl absolutně nepřijatelný. Nezávislá instituce, nezpochybnitelná. Mnohokrát jste se v minulém volebním období na její stanoviska odvolávali.
Pokud k ní nevznikly důvody v lednu, bylo jasné, že se tak stane v únoru. Tím spíše na to byl čas se připravit a ještě před 10. únorem přijmout opatření. Hasit situaci, když už je deset minut po dvanácté, je však to nejhorší, co můžete udělat. Znevažujete tím právní jistoty, které lidé mají. Celý proces, kterým prochází novela, je hodně hektický. To bylo v eKlepu až ve středu večer po zasedání vlády. To je opravdu tempo, které neodpovídá situaci, na kterou se dalo měsíce dopředu připravit. Je to typické šití příliš horkou jehlou. Příčina - jednoznačně neschopnost vlády. A tohle je prostě špatně. Kromě neschopnosti k tomu celému není žádný vážný důvod. O nějakých mimořádných událostech a ohrožení státu nemůže být řeč. Je to velmi nebezpečné chování, protože hrozí, že budou režimy legislativní nouze a zkráceného jednání nadužívány kdykoliv, kdy bude hrozit problém od opozice, a tak se k němu přistoupí. Už z principu se tedy takové praxi budeme a musíme bránit. Dovolte mi, abych tedy vše shrnula v závěru svého vystoupení. Zároveň nebyla zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu či nebyla ohrožena práva a svobody občanů. Nelze opomenout ani samotnou skutečnost, že nárok osob pobírajících důchod na důstojné finanční zabezpečení byl důvodem zavedení valorizačního mechanismu. Prostředky, které důchodcům stát na živobytí vyplácí, nesmí časem ztrácet svou hodnotu. Stávající vládní návrh zákona má ve skutečnosti pouze zamezit zvýšení výdajů státu. Vláda neposbírá ústavní většinu, aby mohla získat legitimitu pro svůj návrh, neprovedla test proporcionality, proto pro jednání novely zákona o důchodovém pojištění ve zkráceném jednání nebyly splněny zákonné podmínky. Nyní proto apeluji na vládu, aby od svého jednání upustila. Je nesmyslné, protiústavní a nemá legislativní oporu, a proto budu hlasovat proti. Děkuji za pozornost.
Také děkuji, za dodržení času.
Děkuji za slovo, paní předsedající. V tuto chvíli to rozhodnutí padlo. Já vím, že jsme to slyšeli už mnohokrát, ale je to určitě důležitá věc a je třeba opakovat stále. Vláda nečiní ostatně žádné konstruktivní kroky, které by směrem k dlouhodobému zvýšení příjmů státní kasy směrovaly, například odpovídající daňovou reformu. My si myslíme, a já si myslím osobně, že se zajištěním odpovídajícího růstu důchodů tedy nemůže být z našeho pohledu problém. Já jsem si vybral jednu věc, psalo nám hodně lidí, mohl bych tady citovat právníky, kteří se k tomu vyjadřují, ale mě zaujalo a chtěl bych se věnovat tomu, co napsal pan Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, ve svém vyjádření. Vezmu z toho jenom jednu určitou část, tady pan ministr Jurečka, ono se ho to týká, bude tam i citovaný. Vůbec jsem nepochopil postup ministra Jurečky, který ještě na podzim vyzýval občany, aby se přihlásili o předčasný důchod, protože mají mimořádnou možnost, jak jej získat za mnohem výhodnějších podmínek. Co se stalo? O předčasný důchod se přihlásilo asi o 100 000 lidí více. Česká správa sociálního zabezpečení nedokáže ani zvládnout nápor žádostí. Je však jisté, že dojde k obrovskému zvýšení výdajů na důchody, ale hlavně jde o zcela nespravedlivou věc. Ale protože bylo před prezidentskými volbami, nenašla k tomu odvahu. Zabránilo by se tak velkým škodám, ale hlavně velké nespravedlnosti. Tak v říjnu 2022 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí tiskovou zprávu, kde je citován přímo i pan ministr. A já teď, aby to bylo jasné, začátek té zprávy ocituji. Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější než čekat na příští rok. Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly. Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné. A ministr Jurečka říká: Hned třikrát jsme letos valorizovali všechny důchody v reakci na aktuální situaci a od ledna počítáme s dalším zvýšením. To přineslo i poměrně neobvyklou situaci, kdy může být výhodné v předstihu požádat o předčasný důchod, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Je tedy možné, že pro řadu lidí bude výhodnější již letos podat žádost o starobní důchod s tím, že příští rok požádají již jen o uvolnění jeho výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce zafixovat výši výhodnějšího důchodu odpovídajícímu roku 2022, zdůraznil ministr Jurečka. Proč nevyhlásila - a věděli jste to, vláda a pan ministr Jurečka to věděli, že k těmto škodám dojde, že je to nespravedlivá věc, že to není v pořádku.
Prosím.
Vážený, pane ministře, paní předsedající, dámy a pánové, já jenom bych tady chtěl zareagovat na ta slova, která tady zazněla, kdo lže národu. Samozřejmě to, že tady předchozí vláda nás dostala do brutálních schodků státních rozpočtů, to je fakt. To, že nemyslela na důchodovou reformu, neudělala jediný krok, to je fakt. Není snad překvapením ani pro členy bývalé vládní strany, že důchodová reforma je nezbytná.